Kdo je pro vyhovění námitce? Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Černohorského, abychom dnes jako třetí bod zařadili tisk 956 a jako čtvrtý bod tisk 638, oba o střetu zájmů. Kdo je proti? Hlasování číslo 55, přihlášeno 97, pro 58, proti nikdo. Otevírám bod Paní ministryně už stojí u stolku zpravodajů, takže asi má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Děkuji a moc bych si přála, aby zákon byl podpořen.
Otevírám rozpravu k tomuto tisku. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto tisku? Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Ty u tohoto tisku máme.
Já vás přeruším. Děkuji.
Tato procedura je velmi jednoduchá.
Proceduru máme přijatou.
Jako první bod odpoledního programu máme pevně zařazený bod a je to Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Já samozřejmě o tom vím, že tady není ministr, ale čekal jsem, zdali tedy někdo vyzývá k něčemu.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Technicky se jedná o změny a úpravy ve třech ustanoveních tohoto zákona, konkrétně v jeho paragrafech 3 a 5, přičemž prokázání splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti pro vznik nároku na ošetřovné bude ze strany žadatele vůči České správě sociálního zabezpečení prokazováno čestným prohlášením. Zároveň navrhujeme, aby u osob, kterým předkládaná právní úprava umožní nově čerpat toto ošetřovné, byl za den vzniku potřeby péče o dítě považován den nabytí účinnosti této změny zákona, pokud současně v tento den potřeba této péče nadále trvá, a vzhledem k nezbytnosti a časové naléhavosti předkládaného opatření též navrhujeme účinnost zákona v navrhovaném znění dnem jeho vyhlášení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o podporu tohoto návrhu.
Jako první vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se paní poslankyně Golasowská.
Naším cílem je umožnit lépe sladit rodinný a pracovní život v době covidu rodinám s dětmi a zároveň umožnit volbu v tom, jakým způsobem si uspořádají práci, vzdělávání, péči o rodinu, tak abychom zabránili tomu, že tak jak se prodlužuje doba covidová, která má zásadní dopady do rodinného života všech rodin v zemi, tak aby co nejméně byli tratní na financích právě z toho důvodu, že vychovávají a pečují o děti. Děkuji jim tedy za to, že i těm dětem, které z jakéhokoliv důvodu se testování nepodrobily, zajišťují distanční vzdělávání a snaží se zajistit jejich vzdělávání v odpovídající kvalitě. Vážení kolegové, kolegyně, děkuji vám za pozornost a děkuji panu ministru zdravotnictví, že je zde přítomen, protože jsou to otázky, které jsou citlivé, týkají se rodičů, dětí, žáků, studentů a škol, a opravdu jsme bombardováni jako poslanci a poslankyně žádostmi, které jsem formulovala.
Děkuji.
Hezký večer, dámy a pánové, pane ministře, paní ministryně. Týká se to testování. Pane ministře, chci se zeptat, proč děti trápíme antigenními testy, které nemají žádnou vypovídající hodnotu, žádnou relevanci. Jde zhruba o desetkrát menší záchyt než při běžném antigenním testování populace. Testy dokážou zachytit spíše pozitivní jedince s příznaky, kteří mají vir více i na okraji nosu, ty bez příznaků, které je potřeba včas izolovat, aby nevědomky ten vir dále nešířili, už ale tolik ne." Stát do škol nakoupil dva typy testů. V Čechách dostaly sady od firmy LEPU, na Moravě od společnosti Singclean. To znamená, že zachytí jedno pozitivní dítě, zatímco PCR test zachytí čtyři děti.
Protože však není zcela jisté, jaký osud potká myslivecký zákon, tak zatím tyto návrhy načteme. Chtěl bych také říci, že projednávaný vládní návrh zákona s číslem sněmovního tisku 731 plně podporuji. Návrh této vládní novely je výsledkem nejen mnoha jednání, ale zároveň je kompromisní dohodou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a hospodářů v krajině. Jde o velice důležitou změnu celé řady zákonů, která je pro plnou funkčnost potlačení invazivních nepůvodních druhů naprosto nezbytná. Považuji však za nutné nyní projednávaný návrh doplnit o některé úpravy, které zajistí propojení s dalšími souvisejícími předpisy, a to z důvodu větší efektivity a uplatnitelnosti včetně případných změn ve výčtu eradikovaných druhů. Některé invazivní druhy mají převážně noční aktivitu, a proto je tato změna nezbytná ve vztahu k jejich efektivní eradikaci. Předkládaný pozměňovací návrh upravuje zákon o myslivosti ve vztahu k reportingu, který vyplývá z evropského nařízení IAS a celkově efektivně a administrativně jednodušeji nastavuje lov a jeho prokazatelnost. Na lokální úrovni tak bude mnohem snazší regulovat početní stavy invazních nepůvodních druhů i jakéhokoliv druhu zvěře, který by mohl mít invazivní charakter, a snížit tak negativní dopad nežádoucích počtů, ať už ve vztahu ke škodám či dalším negativním doprovodným efektům, jako je například potlačování biodiverzity. Předložený pozměňovací návrh z uvedených důvodů obsahuje zavedení elektronického systému myslivosti, který povede k přehlednosti celého systému v myslivosti a rovněž umožní reportování počtu ulovených jedinců invazních nepůvodních druhů tak, jak je požadováno Evropskou komisí, dále rozvolnění způsobu lovu zvěře a usmrcování invazních nepůvodních živočichů pro uživatele honiteb, dále zavedení kontrolního mechanismu ulovené zvěře a usmrcených invazních nepůvodních druhů živočichů pomocí fotografií, což je ekonomicky a administrativně méně náročný systém než systém předkládání markantů. Tento evidenční systém do budoucna dává širokou možnost využitelnosti například pro proplácení náhrad či pobídek eradikace těchto druhů a v neposlední řadě také efektivní kontrolu plánu lovu a možnost bezprostřední reakce orgánu státní správy myslivosti, například uložením opatření či sankcí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás závěrem mého vystoupení naléhavě požádal o podporu našeho společného pozměňovacího návrhu, protože nejenže přináší vylepšení projednávaného sněmovního tisku číslo 731 z pohledu jeho praktické realizovatelnosti, ale rovněž ve svém důsledku povede ke snížení celkových nákladů jak na straně dotčených subjektů, tak zejména pokud jde o státní rozpočet.
Prosím.
Já bych rád tady přednesl dva sněmovní dokumenty, a sice sněmovní dokument 7651, jedná se o douglasku tisolistou a o nakládání s ní, a sněmovní dokument 7652, kde jde o jelena siku, který se kříží s naším evropským jelenem a jeho genofond velmi ohrožuje.
Děkuji. Poznamenám, že k tiskům je potřeba se přihlásit v podrobné rozpravě, a poprosím pana poslance Dolínka.
Děkuji.
Nyní paní poslankyně Aulická je přihlášena v obecné rozpravě. Paní poslankyni Adámkovou vidím...
Vedla mě k tomu jedna jediná zkušenost, a to je v loňském roce přemnožení hraboše polního v některých poměrně významných lokalitách, které zasáhlo v podstatě celou Moravu, a nebýt příznivého počasí, tak se domnívám, že tento problém nastal i ve významné části Čech jako takových. Tím se provozovatelům a majitelům infrastruktury, tedy především obcím a městům, uvolní dle mého názoru významně ruce.
Stanovisko výboru je doporučující.
Hlasování číslo 58, přihlášeno je 103 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.
A nyní už budeme hlasovat návrh zákona jako celek.
Hlasování číslo 59, přihlášeno je 103 poslanců, pro 101, proti nikdo. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 24. března na 87. schůzi a bod byl přerušen v rozpravě. Otevírám přerušenou rozpravu a podle záznamu je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Martínek. Ještě vteřinku, ona v tu chvilku mluvila paní poslankyně Langšádlová, takže samozřejmě vám vyhovím, paní poslankyně. Prosím, pojďte, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo, za vaši vstřícnost, já jsem opravdu byla přerušena při projednávání tohoto bodu a dovolím si doplnit ještě několik slov k předloženým úpravám. Víme, že v některých státech to není řešeno pouze vzdáleností, ale úpravou rychlosti. A jak už jsem říkala, je mnoho situací v našich životech, které bychom nemuseli vůbec upravovat nějakou právní normou. Co se týče zvýšení rychlosti v dálničních tunelech, tak víme, že dálniční tunely patří mezi riziková místa z hlediska dopravních nehod, z hlediska zásahů v případě nehod v těchto úsecích, a tak i z toho důvodu tento návrh nepodpoříme.
Já vám děkuji.
Ona ta vymahatelnost není tak malá. Hovořil o tom i pan poslanec Dolínek. Čili já patřím jednoznačně k zastáncům těch, kteří budou dneska - a jsme tady rozděleni i v našem klubu řekla bych půl na půl, možná že se mýlím optimisticky nebo pesimisticky, ale všude v zahraničí to zvládávají, takže nějaká speciální technická vybavení k tomu nejsou třeba.
Tento návrh mám připravený a v rámci podrobné rozpravy ho přednesu. V tuto chvíli v rámci obecné rozpravy pouze opakuji za sebe podporu tomuto návrhu a prosím vás, kolegyně a kolegové, abychom v této volbě, jak už zmínila kolegyně Šafránková, vaším prostřednictvím, pane předsedající, rodiče s dětmi podpořili.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já vyjádřila za náš klub k tomuto sněmovnímu tisku. Možná jste si všimli, že hnutí ANO zde není připodepsáno jako předkladatel. Já bych vám ráda vysvětlila, proč. Když byla tato novela předkládána paní předkladatelkou, tak to byla doba, kdy byla v naší zemi přijata protiepidemická opatření, kdy byl zakázán pohyb mezi okresy, ale i kontakt mezi různými domácnostmi. To je ten důvod, proč jsme se nepřipodepsali, protože se nemůžeme podepsat proti něčemu, když se nesmí cestovat mezi okresy, tudíž nemůžou jet děti k babičce do jiného okresu, takže to byl důvod, proč se naše hnutí k tomu nepřipodepsalo v tu dobu. Shrnu, jsou to profese Integrovaného záchranného systému. Takže tento důvod mně tam přišel trošku zbytečný. Tento návrh je omezen na dobu poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii, a proto tento návrh za hnutí ANO podpoříme.
Možná by stálo za to, pokud tady máme někoho z vlády, kdo se věnuje epidemii nebo na to má nějaký výrazný názor, aby nám to tady na mikrofon sdělil.
Chápu některé názory, které tady moji předřečníci řekli. Každopádně bych chtěla říci i svoji zkušenost.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1185 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Takže tedy přikročíme k podrobné rozpravě, do které se hlásila paní poslankyně Kateřina Valachová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9 hodin, budeme pokračovat. Zahajuji druhý jednací den 98. schůze a všechny vás tu vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou omluveni nebo nejsou přítomni, se považují za omluvené na základě dohody poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Pardon. Máte slovo, prosím.
První volba byla: Ti se volili dva. Bylo to druhé kolo volby a bohužel nebylo úspěšné. Odevzdáno bylo 183 lístků, 3 lístky odevzdány nebyly. Výsledky jsou následující: Robert Čep 85 hlasů, Jan Kysela 58, Jan Trlifaj 29 a Mirka Wildmannová 20 hlasů. Další volba: I zde jsme obsazovali dvě místa, bylo to první kolo. V prvním kole do Dozorčí rady Vinařského fondu byl zvolen Pavel Kováčik. Jedno místo zůstává neobsazené a postupují na něj dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Jindřich Kadrnka s 59 a Zdeněk Tréšek s 85 hlasy. Tři členové. Tato volba byla úspěšná a orgán je obsazen. Odevzdáno 181 lístků, 5 neodevzdáno. Výsledky: Helena Bendová 120, Ludmila Cviková 96, Aleš Hudský 4, Jaromír Kallista 24 a Marta Švecová 119 hlasů. Volba byla úspěšná a končí. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, respektive navrženi panem ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdány. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, volba končí. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdané. Jedno místo zůstalo neobsazené a na něj postupují do druhého kola Lenka Králová se 77 hlasy a Marek Poledníček s 68 hlasy.
Děkuji za slovo. Já bych rád navrhl projednání novely zákona o střetu zájmů.
Dobrý den, já bych chtěl navrhnout pevně zařadit dva body. Chtěl bych navrhnout tyto dva body na příští středu od 18 hodin. Oba dva body se zabývají sdíleným ubytováním. V tuto chvíli víme, že to sice tak velký problém není, ale s tím, jak se bude doba normalizovat, tak samozřejmě to sdílné ubytování by mělo být řešeno. Navíc návrh Prahy jakožto kraje, který má právo na iniciativu zákonodárnou, si myslím, že by bylo vhodné projednat a nenechat ho zde několik let ležet. Ale navrhl bych to, jak říkám, na příští středu, 21. dubna od 18 hodin. Tím pádem by to nemělo nějak zásadně narušit náš program.
Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze? Nikoho nevidím, zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o předložených návrzích. S náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Kolářík? Zapamatoval jsem si to dobře? Jedná se o novelu zákona o střetu zájmů. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Dolínek navrhl dva tisky a navrhl je po sobě.
Děkuji a prosím pana poslance Babku v obecné rozpravě.
K tomuto kroku, tedy zákazu pyrotechniky, přistupují čím dál častěji i samotné obce, a jde tedy o jakýsi trend, který by rozhodně neměl ujít naší pozornosti. To, že je takovýto postup správný, nám dokazuje i současná situace, kdy dochází k masivnímu nárůstu návštěvnosti přírodně turisticky atraktivních míst. S čím souhlasit nemohu, je naopak pozměňovací návrh přijatý na výboru zemědělském, který podal kolega Josef Kott. Tento návrh, který mění zákon o ochraně přírody a krajiny, je v rozporu se směrnicí Rady o ochraně přírodních stanovišť, ale také proti logice chránit silně ohrožené druhy zvířat. Tento návrh totiž umožňuje vyloučení ochrany před zásahem do přirozeného vývoje silně ohrožených druhů živočichů pro účely provádění hospodářských činností. S tím nelze vyslovit souhlas, jakkoliv bych se snažil pochopit úsilí kolegů ze zemědělského výboru.
A nyní pan poslanec Elfmark, připraví se pan poslanec Zahradník v obecné rozpravě.
Nevztahují se na činnosti prováděné pracovníky orgánů ochrany přírody v zájmu ochrany přírody. Tato změna je přílepkem nijak nesouvisejícím s invazní novelou. Takto široké výjimky jsou naprosto bezprecedentní a představují nejen závažnou změnu v koncepci české ochrany přírody, ale také omezení veřejnosti k přístupu k informacím a účasti v řízeních. Dosavadní ochrana byla založena na dialogu s veřejností, která mohla využívat svých práv dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo zákona o ochraně přírody a krajiny k tomu, aby se včas dozvěděla informace o zamýšlených zásazích a mohla se zapojit do rozhodovacího procesu. V případě schválení předkládané změny se však ani o nejzávažnějších zásazích nedozví nikdo kromě zaměstnanců orgánů ochrany přírody. Dosavadní zkušenosti přitom ukazují, že tento přístup může být fatální. Jen díky zásahu veřejnosti a medializaci došlo například k blokádě kácení na Šumavě, přičemž s odstupem času se ukázalo, že postup orgánů ochrany přírody nebyl správný, a v dnešní době naopak orgány ochrany přírody postupují zcela opačně. Pokud by platila navrhovaná změna, veřejnost by se o kácení nikdy nedozvěděla. Předkládaná změna přitom nemá žádný pozitivní efekt. Udělování výjimek pro orgány ochrany přírody je byrokraticky velmi jednoduché, u většiny zákazů, například vjíždění vozidel do národních parků, pohyby mimo cesty jsou výjimky vydávány plošně s platností na několik let dopředu. Pouze u kontroverzních záměrů se vedou jednotlivá řízení a stává se, že po zapojení veřejnosti orgán ochrany přírody sám záměr přehodnotí. Po změně zákona ovšem žádná řízení vedena nebudou. Tohle je představení prvního pozměňovacího návrhu. Druhý pozměňovací návrh, který bych chtěl představit, se týká umožnění lovu poraněné zvěře mimo sezonu lovu.
Tak to bych chápal. Anebo ještě konkrétnější příklad, na to, když se potkáte se svými známými v parku nebo na ulici? Tvrdil, že v parku se ve víc než dvou lidech nemůžete potkat, jenže zdá se, že tomu tak úplně není, nebo respektive že ten autentický výklad ministerstva je takový. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k hromadným akcím. Pohyb osob na ulici, náhodná neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt. Pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví nemůže plošně regulovat a omezovat volný pohyb osob, to jest ani jejich počet. Pakliže ano, podalo již Ministerstvo zdravotnictví v této věci vyjádření? No ale jsou s tím spojené například i konsekvence ve smyslu povinnosti k náhradě škody, samozřejmě, za to nezákonné opatření. Upravilo ministerstvo ve světle toho vyjádření Policie České republiky to opatření? To prostě není udržitelné, aby ústřední orgán státní správy, Ministerstvo zdravotnictví, říkal něco jiného než Policie České republiky. To není udržitelné. Co je tedy to, čím se mají ti lidé řídit a v čem budeme následující týdny žít? A teď k tomu konkrétnímu, co věřím, že se objeví pak i ve sdělovacích prostředcích, tak konkrétní otázky. Lze konat následující akce? Za prvé, posezení či procházka v parku ve více než dvou lidech za účasti za a) rodiny z více domácností, za b) přátel. To znamená, můžou se víc než dva lidi sejít na veřejném prostranství, když jsou přátelé nebo když jsou rodina, a sportovat? Konkrétně například, můžete si jít zaběhat s více lidmi, třeba s přáteli? Já to nevím, já to prostě nevím a myslím si, že to neví nikdo v tomto sále kromě pana ministra, který ale může dát nějaký výklad, který pak Policie České republiky popře. Další je plán rozvolňování. Jak víte, my jsme asi před měsícem a půl představili naši představu o tom, jak by se mělo vracet opatřeními k normálu, jak by se měla uvolňovat postupně. Určili jsme i konkrétní ukazatele, například sedmidenní incidenci tak, jako to určil Kochův institut v Německu, a další tak, aby to bylo přesně na něco navázané. Ne konkrétními daty, ale nějakými vlnami, kdy se budeme vracet postupně k normálu. Pan ministr Blatný sliboval, že se upraví takzvaný PES a že ho do Velikonoc dostaneme. Nevím, jak vy, ale já jsem nedostal vůbec nic, jenom jsem pod rukou dostal nějaký návrh, který se ale ukázal být dnešním pohledem neživotaschopný, protože pan ministr zdravotnictví řekl - na "psa" zapomeňte. Dobrá, ale tak co? Jak se budeme vracet k normálu? Co nás čeká dál? A prosím, nechci být obviněn z toho, že chci konkrétní data, že chci snad, aby pan ministr řekl: No, tak 1. května otevřeme zahrádky restaurací a pak povolíme akce o 30 lidech od - nevím - poloviny května, to ne. Ale co bude tedy tím ukazatelem, podle kterého se budou moci lidé orientovat? Prostě společnost a ekonomika není na klíček. Bude se jednat o nějaký modifikovaný PES? Nebo například jenom o nějaké obecné, obecný vlnový systém? A potom tu mám ještě dotazy, konkrétní dotazy od občanů, které, myslím, pan ministr může nějak heslovitě osvětlit. Ta například - a to je jedna věc, která prostě taky není ze dne na den - představte si, že chcete vstoupit do manželství, že si chcete udělat svatbu. Mně psali lidé, kteří už svatbu odkládali třikrát, a nevědí, jestli na konci května nebo na konci června budou moci pozvat víc než 15 lidí. Prostě neví. Pan ministr také nemá křišťálovou kouli, ale aspoň by mohl osvětlit, jak to bude vypadat, jestli to má prioritu, nemá prioritu, s čím mají lidé počítat. Kdy budou moci otevřít? Dále by mě rovněž zajímalo, které budou ty ročníky, které se nestihnou do konce školního roku vrátit do škol, nastoupit. To je taky pořád v abstraktním nějakém pojetí, ale nevíme, kdy konkrétně to bude. Kdy dojde k obnovení praktické výuky? Kdy dojde k rozšíření možnosti se setkávat? A věc, která je minimálně pro mou generaci velmi citlivá a která bohužel tedy není komunikována, tak je to, kdy se lidé do 30 let dostanou výhledově k očkování. A jak to vlastně bude dále? To taky pořád nebylo ještě jasně komunikováno, nebo to bude hromadně? Prioritní skupiny mají naprostou důležitost.